Prosím, máte slovo.
Jak už jsem zmiňoval ve své zpravodajské zprávě, dle mého názoru ta obecná úprava chrání práva občanů lépe než to, jak to uchopil hospodářský výbor. Myslím si, že je zbytečné tady vytvářet speciální zákon. Já jsem přímo z Pardubického kraje, tam to bylo velké téma, v Přelouči jsem chodil na gymnázium. Máme tu elektrárnu. Takže navrhuji vyškrtnout tuto stavbu. A probagrovat ty tři miliardy v Labi mi přijde nesmyslné.
Máte slovo, pane poslanče.
Je to přirozená cesta. A skutečně toho nevyužívat by byl velký hřích.
Prostě pokud chybí kapacita železnice, je potřeba stavět novou železnici. Podle mě prostě probagrujeme miliardy a ve skutečnosti se to používat nebude. Dát to do železnice mi přijde daleko efektivnější.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Pan poslanec Kolovratník přihlášený do obecné rozpravy.
Při vší úctě, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedajícího, tohle je přesně to, co jsem nechtěl, o co jsem prosil vaše zástupce, vašeho kolegu Ondřeje Polanského, velmi milého a blízkého spolupracovníka v podvýboru pro dopravu.
Dále vláda říká, je toho názoru, že zavedení zálohovaného výživného věcně problém neúplných rodin s nedostatečnými příjmy nevyřeší, neboť navrhované řešení se zaměřuje pouze na důsledky a nikoli příčiny složité situace rodiče, který pečuje o nezaopatřené dítě, ke kterému není plněna vyživovací povinnost. Funguje to v určitých zemích. Ta možnost tu je a věřte tomu, že by toho někteří rodiče využili. Samozřejmě za jasně nastavených pravidel, aby na tom ty rodiny netratily. Existuje v úpravě problematiky zálohovaného výživného řada nevyjasněných otázek v tomto návrhu zákona, které mohou komplikovat provádění zákona v praxi. Problematické může být prokazování, že povinná osoba dva měsíce neplní povinnosti hradit výživné, s ohledem na to, že návrh nevyžaduje podání žaloby na neplnění vyživovací povinnosti. S ohledem, a o tom jsem mluvila, na zatížení Úřadu práce České republiky by podle názoru vlády stálo za zvážení stanovit výši minimálního plnění, pokud je vyživovací povinnost splněna pouze částečně. Výplaty zálohovaného výživného jedenkrát za čtvrtletí, pokud by výživné bylo placeno jenom částečně. Já samozřejmě budu bedlivě sledovat rozpravu, budu potom reagovat i ze svého zpravodajského místa na debatu. Jenom říkám, pojďme o tom mluvit. Děkuji vám za pozornost.
Máme tu ještě několik omluv.
Omlouvám se, měla jsem pocit, že to není moje úloha, ale někoho jiného, ale my jsme se předběžně domlouvali, že bychom k náhradnímu výživnému i k zálohovanému výživnému navrhli sloučit rozpravu, protože ty argumenty se asi budou opakovat, takže jestli to mohu nyní udělat, tak navrhuji, abychom tu rozpravu sloučili.
Já si myslím, že o tom není nutné hlasovat.

Na tuto skutečnost poukazuje mimo jiné analýza Českého statistického úřadu vydaná počátkem roku 2015, jež se zaměřuje na život, ekonomickou situaci a finanční zázemí samoživitelek. Podle zde využitých evropských dat mapujících peněžní příjmy a vydání domácností za rok 2012 v jednotlivých zemích osmadvacítky je v České republice ohrožena příjmovou chudobou či sociálním vyloučením přibližně třetina domácností samoživitelek.

Podobné je to také s ukazatelem sociálního vyloučení.

Příjmy ze zaměstnání jsou zejména v případě žen samoživitelek velmi nízké.
Dobrý den, dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. V tuto chvíli s náhradní kartou číslo 5 bude hlasovat pan poslanec Petr Gazdík. Dále bychom se věnovali dalším bodům podle schváleného programu. Dále se budeme věnovat bodům podle schváleného programu. Takový návrh nevidím, takže budeme postupovat tak, jak máme schváleno z předcházejících dnů. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, takže se táži paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Ano, takže paní ministryně, prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.
Podmínky zde nejsou takové, abyste mohla pokračovat ve svém vystoupení. Dámy a pánové, znovu vás, tentokrát již důrazněji, žádám o to, aby byl ve sněmovně klid a byly zde podmínky pro to, abychom mohli projednávat navrhovaný bod. Jsme ve třetím čtení, za chvíli budeme hlasovat, je proto potřeba, aby zde bylo možné slyšet to, co nám paní navrhovatelka říká.
Česká národní banka požaduje, aby tato zápůjčka byla zajištěna státní zárukou. Zákon o rozpočtových pravidlech opravňuje Českou republiku poskytovat státní záruky pouze na základě zvláštního zákona. Smlouva o poskytnutí bilaterální půjčky mezi Českou národní bankou a Mezinárodním měnovým fondem již byla uzavřena ve Washingtonu v říjnu minulého roku v rámci výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu, smlouva však vstoupí v platnost až po vstupu v platnost zákona o státní záruce. Ke znění návrhu zákona nebyly uplatněny žádné připomínky ani doplňky.
Děkuji, paní ministryně. Prosím pana předsedu klubu Zbyňka Stanjuru o návrh řešení. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Má paní ministryně zájem o závěrečné slovo? Zájem o závěrečné slovo není, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Jak jsme slyšeli, nejsou zde žádné pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 142, přihlášeno 152 poslanců, pro 117, proti nebyl nikdo.
A to tam jsou ještě ty stavby jako celek, to znamená, to se ještě rozpadne do mnoha konkrétních akcí, a nikdo nemůže vážně tvrdit, že když mám stovky priorit, že jsem si stanovil nějaké priority. Realita je jiná. To jsem chtěl, aby zaznělo. Já jsem je nepoužil a řekl jsem jim větu, která platí i dnes. Už je to asi 112 let od té doby: Pokud se nějaký projekt chystá 112 let, co jiného chcete slyšet o kvalitě a reálnosti toho projektu? Do podrobností vůbec nemusíme chodit.
Já vám děkuji, pane předsedo. S faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka.
Děkuji, pane předsedo. Je to de facto kolejová doprava a já rozumím, proč to tak definoval.
Snad jsem se zorientoval správně v poznámkách.
Ano, je to tak. Prostě to, co je prioritou státu, nemusí být samozřejmě v souladu s regionálními prioritami. Je to pro mě trošičku samozřejmě zklamání, ale to je všechno, co s tím můžu dělat. Podle mě to je fakt to nejdůležitější, co tam je. Možná je to důležitější než to vlastní mezitímní rozhodnutí. Oni prudí v té fázi územního řízení a tam jsou první komplikace, protože stát bez platného územního rozhodnutí nemůže vykupovat pozemky. To znamená, územní řízení, územní rozhodnutí a stavební povolení, to jsou další části, další etapy, které předcházejí teprve tomuto konečnému, finálnímu rozhodování o výkupech pozemků, a to bohužel nemáme a podle mne to mít v nejbližší době asi nebudeme. My tomu říkáme jak u hloupých na dvorku. To znamená, tady já to vidím jako potřebnější. A rozhodně já jsem aspoň z té politické strany, která ctí právo vlastníků jako nejvyšší právo. Je to jejich majetek a my se k tomu musíme chovat velmi, velmi obezřetně. A samozřejmě já si myslím, že je na každém z nás, jak se k tomu návrhu zákona postaví. Děkuji za pozornost.
Oni ti ekologičtí aktivisté nezasahují v té fázi před územním rozhodnutím, oni zasahují po územním rozhodnutí, před stavebním povolením, po stavebním povolení, a dokonce před zahájením stavby.
Ostatně jak řekl správně kolega Foldyna, občan prostě není voda.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Další do podrobné rozpravy pan poslanec Grospič.
Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 827, který jsem načetl do systému. Tato věc je nyní ve stadiu zpracované studie proveditelnosti, jejího posouzení a bylo by výrazně dobré, kdyby se urychlila i realizace poměrně velice vytíženého spojení jak pro osobní, tak zejména pro nákladní přepravu směrem z Prahy na Mladou Boleslav, Turnov a Liberec.
A do třetice pozměňovací návrh, ke kterému se hlásím, má číslo 811 a je to drobná pouze technická úprava té přílohy, lepší definice železničního uzlu Ostrava.
Já vám také děkuji a mám zde faktickou poznámku pana poslance Kupky.
Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Důvodem je - my jsme se tímto problémem zabývali na podvýboru na ochranu přírody a krajiny zhruba před třemi týdny.
Já vám také děkuji a vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Birke.
Začněte spolu mluvit a řekněte si ty věci, na čem byla ta velká dohoda, která byla uskutečněna, to znamená i za Piráty. Je mi to líto, ale bylo to tak.
Další faktická poznámka pan poslanec Ferjenčík.
Já bych chtěl jen zareagovat. Ostatně Piráti chtěli vyřadit tyto stavby i na hospodářském výboru.
Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Tak prosím.
Já mám zájem. Chci moc poděkovat, takhle vážné téma si zaslouží takovýhle prostor. Ta debata byla občas o emocích, ale ne až tolik. Bál jsem se, že to bude trochu horší, takže ještě jednou děkuji zástupcům všech klubů.
Jsem ráda, že už víme kdo kdo je a kdo k čemu patří. Ale dovolte mi, abych opravdu už byla krátká. A je potřeba si určité záležitosti zcela vyjasnit. Hovořím o tom, proč se stanovené výživné započítává a nezapočítává. Takže znova. Tím chci tedy říci, že se nyní do toho stavu nezapočítává, pokud máte tento přístup. Předložil někdo z vás další nějaký návrh, který by toto řešil? Soudy. Když dáte přece trestní oznámení, dáte to k soudu, soudy to řeší dva i více let. Ano, pojďme diskutovat aspoň v těch výborech nebo i v dalších sférách o tom, že tady máme několik nástrojů, které ale zcela nefungují.
Tím jsme ukončili závěrečná slova. Mám tady omluvenku od paní poslankyně Adamové od 17.45 do 19 hodin z pracovních důvodů a od paní poslankyně Levové od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Odhlásit, dobře. Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Má někdo ještě nějaký jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem.
Potom sdělíme, o co vlastně byla. Bude to stejně, jako když dlužíte na sociálním, zdravotním pojištění a tak dále. A tam ta vymahatelnost je určitě jiná a bude jiná. Jenom budu skutečně krátká. Ale jak jsem říkala, jsme připraveni se o tom bavit.
Já také děkuji. A nyní prosím zpravodajku, jestli má zájem o závěrečné slovo? Má zájem, tak prosím.
Velmi krátce. Já jsem tady navrhovala u tohoto návrhu prodloužení doby na jednání ve výborech o 20 dnů, tak aby se na to nezapomnělo. Tuto chybu v systému nechápu. Pak je samozřejmě chyba v lidech. A tu chybu chápu. Slabost, strach, dennodenní zkušenosti. To si myslím, že je daleko větší problém než chyba v systému. Nicméně je potřeba o tom hovořit. Hovořilo se o tom hodně v minulém volebním období jak v koalici, tak v zákulisí. Podařilo se prosadit velmi dobré dva pozměňující návrhy ohledně výživného. Je potřeba na tom pracovat a ta řešení jsou, ale samozřejmě budou trvat déle než zavedení, možná, nové sociální dávky, které já, přiznám se, a většina z vás to ví, nejsem přívržencem. Paní Gajdůšková tady zmínila některé věci, které jsem i já říkala, a s některými souhlasím, s některými ne. Ale věřím tomu, že se k tomu dostaneme během diskuse. náhradní je po delší době - a budu chtít zálohované výživné. Na základě čeho mi ten úřad nějakým způsobem dá to zálohované výživné? Protože já mám sice soudní rozhodnutí, budu nosit výpisy z banky, budu nosit čestné prohlášení... To jsou věci, které tam nejsou specifikované, ale třeba mi paní předkladatelka odpoví, jak to mají namyšleno, protože já jsem se to nikde nedočetla. Co mě velmi mrzí, je, že to bude dělat úřad práce. V tomto návrhu je to konkrétně každý čtvrt rok. To znamená, že my jsme zatížili úřady práce už jenom přídavky na dítě - čtvrtletní předkládání různých dokladů -, neposílili jsme je personálně, protože nejsou lidi, a teď jim ještě dáme zálohované výživné opět čtvrtletně řešit, tento systém. V tomto případě jenom jednoročního dokládání je lepší ten návrh Komunistické strany Čech a Moravy o náhradním výživném. Co se mi pak také nelíbí, je, že vlastně veškeré ty povinnosti budou opravdu přecházet na stát. Paní Gajdůšková tady mluvila o tom, že jim jde především o vymahatelnost těch dávek, které tam jsou. Ale když se kouknete do důvodové zprávy, tak tam jsou čísla. Myslím si, že před dvěma lety to bylo tři až šest. Když se kouknete do důvodové zprávy ohledně dopadu financí, tak s různým součtem to znamená jednak toho dluhu, informačního systému, nových pracovníků na úřadu práce, je to miliarda. Ale to je opravdu hodně hypotetické číslo, neboť nikde jsem se nedočetla, kdo vlastně všechno bude moct o to zálohované výživné žádat. To si upřímně řečeno neumím vůbec představit. A myslím si, že pokud nebude toto jasně vyjasněno, vlastně na koho se to vztahuje, tak ten tisk nemůže být nějakým způsobem řešen ve třetím, ve druhém, ve výborech. Protože to je zásadní informace - dopad do rozpočtu. To se bere jako číslo, kde v podstatě žádný vězeň neplatí výživné. Ale tak to přeci není. Vězňové, kteří pracují, mají tu svou výplatu rozdělenou po procentech. A pokud pracuje, tak se 30 % odvádí na dluh výživného. Pokud nepracuje, tak je jasné, že není z čeho. To si myslím, že je změna systému. Vláda samozřejmě na svém zasedání 11. dubna 2018 dala neutrální stanovisko, samozřejmě z určitých politických důvodů. Ale já si myslím, že to nejsou jen politické důvody, že i vláda chce velmi intenzivně řešit problematiku neplacení výživného, vymáhání dluhů. Ta debata je nesmírně nutná. Je nutná na odborné bázi všech těch systémů, které se zabývají vymáháním, to znamená Ministerstvo práce - nebo výživným. Vždyť se nám podařilo v minulém funkčním období vysoutěžit elektronické náramky. Jak jistě víte, ten první test se vztahuje i na neplatiče výživného. Asi 257 elektronických náramků a z toho určitá většina jde na nohu těm neplatičům či neplatičkám, abych byla genderově vyvážená. To je přeci výborné. Pojďme jim ztížit ten jejich život, když oni ztěžují život dětem a těm druhým rodičům, s kterými jsou mnohdy v nějakém sporu. Touto cestou já bych šla. Ale ono to vyšlo. Obdobně jako u náhradního výživného, které půjde potom. Vláda nepovažuje za věcně správné podporovat z veřejných prostředků odlišným způsobem rodiny, které se objektivně nacházejí ve stejné sociální situaci, respektive zvýhodnit rodiny, které se v nepříznivé sociální situaci ocitly z důvodu neplacení výživného. Vláda je toho názoru, že nepříznivou sociální situaci rodin s nezaopatřenými dětmi je spíše vhodné řešit prostřednictvím již existujících dávek pro rodiny s dětmi, které budou zrevidovány na základě závěrů pracovní skupiny ustavené za tímto účelem při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pojďme se bavit o tom, proč se neplacené výživné počítá do příjmu, když fakticky v tom příjmu není, i když je vyměřeno. I to by byla jedna z cest, jak pomoci matkám nebo otcům samoživitelům, kterým není placeno výživné. Nezapočítávat to do příjmu, protože oni to fakticky nemají. A o to možná méně mají na sociálních dávkách, jako je příspěvek na bydlení či přídavek na dítě.
A nechci dopustit to, že najednou různými parciálními názory, a prosím, teď to neberte ve zlém a není to myšleno ve zlém, tak se najednou začne rozpadat a něco se tam bude buď přidávat, nebo ubírat. To je za prvé v té obecné rovině. Ale musím být i konkrétní, protože to se mě dotýká bytostně, jsem poslancem z Pardubic.